Odůvodnění. Vyznačení navrhované změny oproti vládnímu návrhu novely zákona. Děkuji za pozornost. V podrobné rozpravě se k tomu přihlásím.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. To je zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Není tomu tak.
Děkuji. To znamená, aby si vlastník dráhy mohl o své dráze rozhodovat sám.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Matušovské. Nevidím ho. Tato přihláška propadá. Prosím máte slovo.
Což je jeden pozměňovací návrh. Tady můžu jmenovat například Most, Litvínov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Ostrava Zátiší, dříve Budišovice-Kyjovice.
Někdo by chtěl tvrdší zákon, někdo by chtěl mírnější, někdo by nechtěl žádný, tak to už bývá.
Protože je nástrojem boje nejen s korupcí, ale se vší majetkovou kriminalitou. Tento zákon by měl na maximum ztížit všem zločincům užívat legálně majetek, který byl dosažen v rozporu se zákony. To by měl být cíl. Ale bohužel stávající vládní návrh se tomuto cíli blíží jen velmi zdaleka. Takže mi v tuto chvíli dovolte zmínit několik technikálií, které tento vládní návrh zákona činí v podstatě bezzubým. Bohužel tohle nebylo v zájmu žádné z politických stran, protože z krádeží, korupce a podvodů žili různí političtí exponenti. Co je v současném návrhu zákona principiálně špatné, je to, že pokud sebevětší gangster prokáže, že svůj majetek řádně zdanil, není z hlediska daňových zákonů už podstatné, zda původ takového majetku je legální, či nikoliv. Touto otázkou se sice mohou zabývat orgány činné v trestním řízení, ale jak víme z mnoha kauz v minulosti, pokud někdo najde pod postelí igelitku s penězi po babičce, pak se nic neděje. To, co potřebujeme, je nikoli zákon o dodanění, a tím pádem o legalizaci černých peněz, ale jejich postih a zabavení. Naopak, a to je na delší debatu, bychom měli zlegalizovat drobné příjmy, které mají dnes chudí lidé. Danit nádenickou práci, příjmy v řádu tisícovek, je nesmysl. Cílem je postihovat nadstandardní nedoložené příjmy zločinců, nikoli nádeníků. Ten obsahuje pravidlo, že nedoložený příjem se týká posledního zdaňovacího období. Znamená to, že ho nelze použít na celou minulost plátce, a tedy můžeme dodanit jen to, co plátce nepřiznal v minulém zdaňovacím období? Například v průběhu roku 2016 vzroste jmění fyzické osoby o 11 milionů korun a fyzická osoba doloží příjmy jen ve výši 1 milionu korun. Správce daně tedy bude při doměření daně postupovat standardním způsobem, pomůcky dle daňového řádu plus penále dle daňového řádu 20 % doměřené daně. Pokud by nedoložený rozdíl činil třeba 20 milionů korun, daň doměřená podle zvláštních pomůcek by už přesáhla 2 miliony, to je konkrétně 3 miliony korun, a tento institut by se uplatnil; Znamená to, že zákon ve své podstatě legalizuje černé příjmy, a to jen z posledních několika let. Na příjmy staršího data již nesahá. A je možné, že i tato mírná podoba zákona se dostane před Ústavní soud, jelikož strany otevřeně hájící korupčníky budou muset pod tlakem svých klientů možná podat žalobu na několik aspektů tohoto zákona. Tady je potřeba pouze zpřísnit sankce za existující povinnost danit jakýkoli příjem. Zákon, jak již tu bylo dříve řečeno, neřeší cenné papíry na majitele. Je to signál, aby si zloději ukládali majetek do cenných papírů? Navzdory názvu a terminologii, cílem návrhu zákona není odhalení a zabavení nelegálního majetku, ale - v uvozovkách - jenom jeho zdanění. Tato podoba zákona nepřinesla ve srovnatelných zemích ani haléř. To nedokazuje, že by neexistovaly černé peníze, ale fakt, že za peníze si koupíte i legalizaci černého příjmu. Je proto třeba v potřebném duchu zpřísnit zákon o praní špinavých peněz, který by měl postihovat černé peníze, a zvážit rakouský model, který bych však v našem případě nazval daní z nedoloženého bohatství. Znamená to, že v momentě, kdy majetek dosáhne určité výše, tak podléhá automaticky, nikoli selektivně nebo na udání, speciální dani. U osob, které dosahují nějaké výše nedoloženého majetku, bych navrhl zdanění například 75 až 100 % s tím, že základ pro výši daně by se mohl snížit o konkrétní položky. Což jsou doložitelné příjmy. Abychom si rozuměli, nepůjde o retroaktivitu. Daň bude plošná z aktuálně velkého majetku s tím, že pokud bude poplatník chtít, může uplatnit odečitatelné položky, jako je doložený nebo i předpokládaný příjem, dědictví a podobně. Zákon mu nijak nebude ukládat, aby něco povinně dokládal. Závěrem mi dovolte říct, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD tento vládní návrh zákona podpoří, protože alespoň něco je lepší než nic. Ale otevřeně sdílím názor, že stávající návrh zákona fakticky nakradené majetky nijak neřeší, ale pouze udělá tlustou čáru za minulostí a nakradené majetky definitivně zlegalizuje.
Kdo z vás tu problematiku sledujete, tak připomenu, i já sám jsem ze své pozice poslance o této alternativě hovořil. Tolik v tuto chvíli ze strany zpravodaje.
Ještě než spustíme rozpravu, konstatuji došlé omluvy. Otevírám obecnou rozpravu. Potom paní poslankyně Květa Matušovská.
Krátce si užiji možnosti využití přednostního práva. Je to tedy pouze upřesnění postupu, jak bude ten úřad vznikat a jak se budou jednotlivá místa naplňovat. Tolik vysvětlení k mému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se poté přihlásím.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Úprava navržená v bodě 3 vlastně upřesňuje a doplňuje vymezení základních působností regulačního úřadu včetně povinností ochrany oprávněných zájmů a práv všech subjektů z oblasti železniční dopravy regulačním úřadem. Děkuji za pozornost.
Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předkládám vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Ostatní varianty by znamenaly velkou roztříštěnost či nesystémovost příslušné právní úpravy napříč českým právním řádem. Adresáti navrhované právní úpravy budou poskytovat informace o svých příjmech a výdajích v jednoduchém členění, které mimo jiné umožní konsolidaci agregovaných výstupních dat. Ústřední vládní instituce musí dle směrnice vykazovat údaje měsíčně.
Z těchto dvou případů však nijak nevyplývá, že by pojišťovny nemohly zprostředkovávat jiné finanční služby. Hlavním vodítkem je pouze účel této limitace. Byl vyložen důvod, pro který pojišťovny nemohou poskytovat některé komerční služby. Tímto přístupem tedy zkoumá, jaký byl úmysl zákonodárce a jaký je účel právní normy, a systematickým výkladem se podle mého máme řídit při posuzování rozsahu povolených činností. A je mnohem lepší podrobně zkoumat úmysl zákonodárce, v tomto případě evropských zákonodárců, praxi v okolních zemích, a pak to implementovat v České republice. Ale to je skutečně absurdní námitka. Ministerstvo financí říká: Pokud v jednom zákoně je napsáno, že se musí dodržovat jiné zákony, tak je to špatně. Tak si představme tento absurdní výklad v praxi. A je naprosto samozřejmé, že kdo chce provádět - například poskytovat spotřebitelské úvěry, tak se musí řídit zákonem o spotřebitelských úvěrech bez ohledu na to, jestli se současně řídí také zákonem o pojišťovnictví. To si myslím, že je naprosto logické, a tato výhrada Ministerstva financí je tam jenom proto, aby těch výhrad bylo lépe. - jak to vlastně úředníci z Ministerstva financí mysleli. Povolení lze vydat pro dvě nebo více odvětví, pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu povolují v těchto odvětvích vykonávat činnosti současně. Pokud jde o neživotní pojištění, členské státy mohou vydávat povolení pro skupiny neživotních odvětví. Jde tak o maximální harmonizaci, kdy odchýlení od znění směrnice je možné, pokud takový postup právo EU výslovně umožňuje nebo pokud to vyplývá z jeho povahy. Tolik tvrzení číslo 7 Ministerstva financí. Zkusme argumentovat proti tomuto tvrzení. Ani tento závěr však neznamená, že by pojišťovny byly v EU omezeny jen na pojišťovací činnost bez dalšího. Je třeba pokračovat dále v debatě, co tedy představují a obsahují povolené činnosti v tomto článku uvedené. Tento pojem bohužel není nikde definován, a to ani v samotné směrnici, ani v judikatuře Soudního dvora EU. Nebyl jednoznačně vyložen. Díky tomu je tento pojem chápán v členských státech různě a obecně platí, že relativně široce. Je to logické. Kdyby se nezměnily požadavky na solventnost, tak by se asi nepřijímala nová směrnice a platila by ta stará. U Solventnosti I se jednalo o povinnost vytvářet určitý finanční polštář vedle krytí technických rezerv. V časovém horizontu jednoho roku. Na druhé straně se ptám, jaký je rozdíl mezi primátorem Prahy a náměstkem primátora Prahy z hlediska posuzování, kdo je a kdo není politicky exponovaná osoba. Mluvím o uvolněných. Abychom utužili koaliční jednotu, tak vytvoříme placené funkce. Já bych to tedy nedoporučoval a zastával bych se zejména těch neuvolněných starostů, protože si myslím, že u nich to neplatí. Kdo to vlastně bude posuzovat? I ty, kteří zastávají dobře placené funkce, jako předsedové výborů, například zastupitelstvo hlavního města Prahy. Všimněte si, jak postupují orgány činné v trestním řízení. Někdy je to podezřelé a stíháme, když někdo udělá politický obchod, a někdy ne. A pak zkusme najít definici, co je to člen řídicího orgánu politické strany, aby to bylo každé politické straně jasné. Můžeme debatovat detaily.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím - tak vím, že v úvodním slově, pane ministře, jste řekl, že byste rád požádal o zkrácení projednávání na 30 dnů. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečná slova. V tom případě budeme hlasovat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Není žádný další návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání se zkrátila na 30 dnů. Tím končím projednávání tohoto bodu.
Pan ministr Mládek se omlouvá z naléhavých pracovních důvodů na dnešní odpoledne. Zákony, které vrátil Senát, se musí zařadit na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.
Nyní pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Nejprve pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zdůvodnění je takové, že tento návrh zákona byl 23. října minulého roku přerušen v prvním čtení a já si myslím, že bychom měli aspoň to první čtení dokončit především s ohledem na stáří těch, kterých se zákon o odškodnění týká. Děkuji za vaši podporu.
Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. To, co se tady odehrálo minulý týden, myslím přesáhlo nějakou únosnou mez. Dnes, jak se dívám, účast ministrů je standardně maximálně v počtu dvou, takže to nepřesahuje z normálu.
Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Nicméně dovolte mi, abych krátce odůvodnil pozměňovací návrhy, které byly přijaty. Takže je to spíše snaha vyhovět těm, kteří mají obavu ze zneužití tohoto centrálního registru. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
To, že vznikne jakási kontrolní vyšetřovací nebo kontrolní skupina zde v parlamentu, ničemu nebrání.
Myslím, že ten návrh zákona o vytvoření centrální evidence účtů vyžaduje naši pozornost. Proto na každé další prolomení toho, co stát na jednom místě eviduje, bychom měli být velmi opatrní. Osobně bych předpokládal, že v takovém případě vláda ještě předtím provede aktuální hodnocení dopadů regulace této normy, které by měl předcházet věcný záměr zákona. Považuji to za chybu, protože ta závěrečná zpráva tedy byla zpracována na základě dnes hodně zastaralých a neaktuálních analýz. Přiznám se, že je to pro mě trochu zvláštní postup na straně vlády.
Takový postup by byl neúměrným rizikem a právní nejistotou by zatížil sektor, jehož rizikovou solventnost se snaží řešit, což by bylo naprosto kontraproduktivní. Třetí tvrzení Ministerstva financí: Zprostředkování finančních služeb je regulovanou činností, která je upravena zvláštními zákony regulujícími jednotlivé sektory finančního trhu, a pojišťovny by se chtěly této regulaci vyhnout. - Už vidíme, jak ty zlé pojišťovny se chtějí vyhnout regulaci, kterou navrhuje hodné Ministerstvo financí. - Tyto zákony, tvrdí Ministerstvo financí, spojují zprostředkování finančních služeb s řadou povinností včetně případné odpovědnosti za jejich porušení. Myslím, že by to zničilo reputaci konkrétní pojišťovny, která by takovým problémům čelila. - Takže tvrzení Ministerstva financí: Zahrnutí zprostředkování finančních služeb pod jednotné povolení, tzv. jednotný evropský pas, který umožňuje provozovat pojišťovací činnost v jiných členských státech na základě práva usazení a svobody poskytovat služby, může vést ke sporům, pokud v jiném členském státě není zprostředkování finančních služeb považováno za činnost přímo vyplývající z pojišťovací činnosti. - Tady si všimněme rozporu tvrzení s prvním tvrzením. Většina mateřských společností pojišťoven působících na českém trhu pochází z jiných zemí, například Německo, Rakousko, Itálie. Takže jsme zase nejpřísnější ze všech a ztěžujeme konkurenceschopnost českých pojišťoven. V tomto případě se to vládě nehodí a píše to, co my třeba oprávněně říkáme v jiných případech: To, že to mají vedle, ještě neznamená, že to budeme mít taky. Protože nikdy nebudu tvrdit, že jenom proto, že to sousedé mají, to máme dělat taky. Argumentace proti tomuto poslednímu tvrzení: Velké zakladatelské členské státy, které dovolují pojišťovnám zprostředkovávat jiné finanční služby, jako například Německo a Itálie, i jiné další země s vysokou znalostí práva Evropské unie, jako například Švédsko a Rakousko, to takhle dělají. Neexistuje - Soudní dvůr zatím nedostal jedinou příležitost, aby se touto otázkou zabýval. Tak tedy doufám, že se první žalobce nenajde v České republice. Myslím si, že v některých oblastech o prvenství stát skutečně nemusíme.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nejprve bych rád zdůraznil, že se jedná pouze o technickou novelu, která nijak nezasahuje do výše státní podpory či podmínek jejího získání. Důvodem předložení této technické novely zákona je zejména zefektivnění výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Proces se zjednoduší pro samotné účastníky stavebního spoření, kteří nebudou muset své individuální podněty doplňovat o úředně ověřený podpis. Jedná se například o stížnosti občanů, že neobdrželi státní podporu. Navrhované změny dále upravují terminologii a zpřesňují ustanovení v oblasti předávání informací o vrácené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a Ministerstvem financí. Tím dochází k odstranění neodůvodněné diskriminace registrovaných partnerů. S ohledem na řečené vás žádám o vyslovení souhlasu s předkládaným návrhem zákona. Děkuji vám za pozornost.
Další změna se týká úpravy lhůty pro podání žádosti stavební spořitelny o vyplacení záloh státní podpory. V dosavadní právní úpravě byla tato lhůta nesprávně stanovena pouze vyhláškou, což tato novela zákona napravuje a úpravu přináší přímo do zákona. Zároveň dochází k úpravě lhůt pro vrácení státní podpory stavební spořitelnou ministerstvu tak, aby se lhůty sjednotily ke konci měsíce a bylo umožněno, aby stavební spořitelny vracely státní podporu hromadně. Dosud byly vraceny jednotlivě v průběhu měsíce v závislosti na tom, kdy stavební spořitelna zjistí, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok. Rozšiřuje se okruh správních deliktů o porušení užití překlenovacího úvěru podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření jiným způsobem, než je úhrada nákladů na řešení bytových potřeb. Dosud zákon sankcionoval pouze neoprávněné užití úvěru ze stavebního spoření.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Návrh zákona řeší dvojí problematiku. Uvádění nefinančních informací by se mělo týkat zejména sociální odpovědnosti podniků, jako je ochrana životního prostředí, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování a respektování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství. Hlavním důvodem této povinnosti je zvýšení srovnatelnosti nefinančních informací v rámci Evropské unie a stále se zvyšující požadavky na transparentnost podniků. Druhá problematika je ryze legislativně technická. Cílem těchto technických změn je zvýšení právní jistoty účetních jednotek, které nejsou obchodní korporací a procházejí procesem transformace.
Současně vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, protože míra hluku v sále se opět zvýšila. S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Válková.